Ale hlavně zase se tváříme, že všichni jsou podvodníci. Už tady zase máme případy: já to zkontroluju, jestli nemá černou duši. A oni nás chtějí všichni podvést a chtějí brát neoprávněné peníze. Tak to prostě není. A my tady vytváříme něco ve státě, ještě něco jiného. To je ten princip, který mně se nelíbí. Všichni jsou podezřelí a budou se vyviňovat a my budeme shromažďovat údaje a pak to budeme kontrolovat. Nebo jenom dáme údaje v okamžiku podání žádosti a už den poté je to jedno? Který bude rozhodný čas? Já to skutečně načtu do třetího čtení.
Já děkuji a prosím s faktickou k mikrofonu pana poslance Pojezného. A svoji omluvu od 14.30 dnešní den ruší pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, máte slovo.
Takže Český olympijský výbor přerozděloval většinou svazům, 10 % z celkové částky si nechal. Co s tím udělaly svazy? A jak to zhruba vypadá u některých svazů? Pro názornost, jak to přerozdělily některé sportovní svazy.
No a co? Pokud se takto dohodnou, tak to respektujme. Pro mě Český olympijský výbor není podezřelá organizace. Velmi často slyšíme, jak nás špičkoví sportovci reprezentují. Kdo z vás na radnici nebo jinde se rád nechává fotit a přijímá úspěšné sportovce? Kdo to má na starosti? Nemáme s tím problém. Měli na to kompetenci?
Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Holečka.
Děkuji za slovo. Vytvořily si svaz. Čili ne že svaz je ten, který by měl rozdělovat peníze klubům. Původně kluby si financovaly svůj svaz. Kluby by to měly určovat. Státní peníze dostávají svazy a ty je rozdělují klubům.
Děkuji.
Mám dvě děti, které chodí do školy. Devítiletého kluka, čtrnáctiletou holku, sportují. Vypadá to špatně. Sportovní svazy si to skutečně přivlastnily. Děkuji vám.
Já děkuji. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, když jsme podpořili v prvním čtení tuto novelu, bylo to proto, že jsme chtěli umožnit otevřenou diskusi o financování sportu. Chtěli jsme otevřít diskusi o transparentnosti a o řízení sportovních aktivit. Paní ministryně v úvodním slovu řekla, že tato novela je v souladu s prioritami programového prohlášení. Nutno podotknout, že programové prohlášení počítalo s novým zákonem o sportu. Vím, že připravit nový zákon o sportu není triviální záležitost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Jenom to bylo právo politické strany navrhnout Nejvyššímu správnímu soudu zbavení takového člověka mandátu. Republiky československé.
Nyní s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Já se tedy omlouvám prostřednictvím paní předsedající vzácnému kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi, že jsem se trošku rozesmál při tom jeho vystoupení. Ale já už jsem se rozesmál při vystoupení Marka Bendy. Marek Benda pamatuje v této Sněmovně úplně všechno. Ale to není podstatné. Já jsem chtěl říct jinou věc. Vy přece jste si vzali minule mimořádnou přestávku, abyste ho mohli vyloučit.
Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Petr Fiala.
Mohl byste si zjistit, že Marek Benda tady neseděl, aspoň ne v Parlamentu České republiky, 26 let.
Nyní tedy pan poslanec Faltýnek. Prosím.
To v žádném případě.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já snad vidím správně na tabuli. Pan poslanec Černoch by si měl uvědomit, že kdybych já nebyl v čele kandidátky Úsvitu v roce 2013, tak on tady dneska ani nesedí!
Já zde vidím ještě přihlášku pana poslance Černocha.
Faktickou, paní předsedající, protože budu reagovat na svého předřečníka a opravdu se vyhnu jakýmkoliv invektivám, protože si myslím, že inteligentní člověk se může chovat trošku jiným způsobem. My jsme zasedací pořádek neměnili, až ve chvíli, kdy přišla tato žádost od pana Fialy. A pouze se opravdu už ohrazuji proti těm neustále trapným omílaným větám o pučistech a zrádcích.
Ale přesto to bude mít naši podporu. Má naši podporu. Pravda, je to pouhá výzva, ale bude-li důsledně naplněna, jsem přesvědčen o tom, že tady nesedíme zbytečně, že tady nediskutujeme zbytečně a že pro řešení té problematiky tak, aby dopad na občany České republiky byl minimální, tak aby občané České republiky se doma ve své vlasti cítili bezpečnější, bude pozitivní. Děkuji vám za pozornost a trpělivost, se kterou jste mě poslouchali.
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Prosím předsedy vládních klubů, aby zabezpečili někoho z ministrů, protože mám minimálně dvě žádosti o to, aby debata pokračovala pouze za přítomnosti členů vlády. Tak, máme člena vlády, můžeme pokračovat.
Myslím, že je potřeba uvádět tyto věci do správné roviny. Odkazy na jednání evropského výboru jsou naprosto falešné. Dámy a pánové, jistě víte, že když zasedá jeden výbor, pravděpodobně zasedají i mnohé další. V té době zasedaly ostatní výbory, například můj, a nebylo vůbec myslitelné, že bych se mohla zúčastnit této debaty. To je první věc, kterou chci říci. Krom jiného také proto je potřebná, protože jako jediné naše jednání mohou sledovat právě jednání Poslanecké sněmovny jejího pléna naši občané. Sledovat jednání výboru pro evropské záležitosti tímto způsobem nemohou, a jestli vy máte jinou zkušenost, že lidi trápí víc jiná otázka než otázka migrační, já tuto zkušenost nemám, a proto jsme tady vždycky naléhali na to, aby Poslanecká sněmovna byla tím, kdo otevře tento prostor, a pan předseda vlády se k tomu také kladně postavil. To by bylo normální postavení se čelem k nejvážnějšímu problému, kterému čelíme. Ale my si tady díky panu předsedovi vlády hrajeme hru na schovávanou. Opozice se pořád pokouší, abychom nějak dostali do programu schůze něco, co trápí nejvíc naše občany, a až pod mimořádným tlakem se k této diskuzi dostaneme. Já teď tedy už budu reagovat pouze na to, co je aktuální, protože nemá smysl vykládat o tom, o čem jsme mluvili před rokem, o čem jsme mluvili před půl rokem. Aktuální je to, že minulý týden zasedla Evropská rada. Evropská rada rozhodla nějakým krokem se navázat na Turecko. Mezi nimi bylo zde už několikrát zmiňované zrušení vízové povinnosti a další věci.
Kolegyně, kolegové.
Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz i upřesnění toho, že se jedná o obecná pravidla. To je u všech operačních programů. Pokud mu není vyhověno, může se odvolávat na Ministerstvo financí. To znamená, že to promíjení je umožněno pouze ve zvláště odůvodněných případech. Nicméně to promíjení vlastně sděluje řídicí orgán.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Věřím, že mi minimálně do 30 dnů odpovíte.
Děkuji. Dalším vylosovaným je pan poslanec Karamazov, který ještě stále není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá.
Na základě dohody s panem ministrem, který mi předal odpověď písemně, tuto interpelaci nebudu předkládat.
Děkuji. Já děkuji za zprávu a nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, paní zpravodajka také ne. Druhá paní zpravodajka také ne. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím čtení tohoto bodu. druhé čtení Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Mauricijské republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu Mauricijské strany se v listopadu roku 2014 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda byla projednána v zahraničním výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně souhlasit s ratifikací tohoto dokumentu, a proto si vás dovoluji požádat o jeho schválení.
Děkuji za slovo. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě.
Já děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní přikročíme k projednávání bodu Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, máte slov.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, účelem předkládané smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Trojstátní hraniční bod se nachází v korytě řeky Moravy, v prostoru zaústění řeky Dyje. V současné době je tento bod pohyblivý. Dyji je pohyblivá, v dotčeném úseku probíhá střednice toku Dyje. Státní hranice se Slovenskou republikou je od 1. dubna 2011 nepohyblivá v celé délce a pouze s výjimkou úseku přiléhajícímu k tomuto trojstátnímu bodu. Jedná se přibližně o 60 metrů, které probíhají střednicí toku Moravy. Koncept pohyblivých státních hranic na hraničních vodních tocích je v současné době překonaný, Česká republika má zájem upravit postupně smlouvy o společných státních hranicích se sousedními státy tak, aby byly státní hranice nepohyblivé po celé délce toků. Ukotvení bodu styku státní hranice s Rakouskem a Slovenskem je podmínkou pro realizaci tohoto záměru. Smlouva vychází ze současné polohy trojstátního hraničního bodu, nedojde tedy k žádné změně státní hranice.
Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava podepsané dne 29. září 2015 ve Vídni.
Děkuji a otevírám rozpravu. Hlasování končím. Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat, je bod Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 28. ledna na 39. schůzi, kdy jsme přerušili rozpravu do doby přítomnosti navrhovatele, místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše.
Mohu říci s určitým uspokojením, že VTÚ je v černých číslech.
Děkuji.
Ale v souvislosti s vaší nepřítomností, která se stala již konstantou na interpelacích v Poslanecké sněmovně, se vás chci zeptat poněkud obecněji. Jaký je váš vztah k interpelacím jakožto základnímu institutu parlamentní kontroly vlády České republiky? Svou soustavnou neúčastí vyjadřujete ve vztahu k Parlamentu svůj vztah k interpelacím jako institutu? Chcete nám tím něco sdělit, to jest považujete tento institut za nadbytečný? Zajímá mě vaše písemná odpověď na váš vztah k interpelacím jakožto institutu parlamentní kontroly vlády.
Prosím pana poslance Beznosku. A připraví se paní poslankyně Nováková.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, mám interpelaci na pana ministra Babiše. Prosím tedy písemnou odpověď. Chtěl jsem se zeptat na výběr DPH. A v podstatě po roce řeším stejnou situaci. Loni, když jsem stejné srovnání chtěl s rokem 2014, tak Ministerstvo financí konstatovalo, že zadržuje odpočty DPH, a tudíž má nesrovnatelnou základnu, a proto nižší výběr. Letos nic takového není. Čili úplně se nám nedaří DPH vybírat a chtěl bych znát důvody.
Můj dotaz se týká lesních mateřských školek. TOP 09 vždycky souhlasila s tím, aby se mateřské školy staly součástí péče o předškolní výchovu, protože je důležité, aby rodiče měli volbu a obecně existovaly i ve vzdělávacím systému alternativy. Tuto povinnost na základě práv dítěte mají ovšem pouze rodiče. V souvislosti s tím se uvaluje řada nových povinností na dosud fungující systém mateřských škol. Kromě povinností poskytovat vzdělávání v souladu s rámcově vzdělávacím programem musí splňovat také řadu věcných podmínek včetně velmi přísného dodržování životosprávy. Moje otázka tedy zní, a je to otázka člověka, který si přeje, aby lesní mateřské školky mohly existovat, ale chtěla bych se zeptat, na základě jakých dokumentů bude tedy přesně orgán ochrany veřejného zdraví vyjadřovat souhlasné stanovisko se zařazením lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení.
Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych odpověděla na interpelaci paní poslankyně Novákové. Co se týká rámcového vzdělávacího programu, toto není nic nového. Já to pokládám za velký posun, co se podařilo za toho půl roku vyjednat. To znamená, že tam je program jurt, což zní trošku exoticky, ale samozřejmě i k tomu budeme přihlížet.
Nyní se budeme zabývat bodem Prosím, máte slovo. Děkuji, paní ministryně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Za druhé, bere na vědomí Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři spolu se stanoviskem vlády k nim.
Děkuji, paní zpravodajko, a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, rozpravu tudíž končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka? Hlasování končím. Nyní mi dovolte načíst další omluvy.
Prezident Zeman navrhl na základě doporučujícího usnesení Poslanecké sněmovny č. 545 smlouvu o spolupráci v soudních a správních řízeních týkajících se dětí s Norskem. Děkuji za odpověď.
Ten mohou získat právnické osoby, jejichž posláním je dosahování obecného blaha. Úprava v občanském zákoníku je nicméně pouze rámcová a bez přijetí prováděcího předpisu nemá valný smysl. Pravděpodobně i v návaznosti na tento průběh přišlo ministerstvo s návrhem znovu. Ten však již více než rok leží ladem a právnické osoby statusu veřejné prospěšnosti stále nemohou nabýt. Chci se vás proto zeptat, kdy bude příprava tohoto důležitého předpisu dokončena a kdy lze očekávat jeho projednávání na půdě Sněmovny.
Prosím paní poslankyni Hnykovou a připraví se pan poslanec Kott.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě že vláda má ministra životního prostředí, jinak by tu už neseděl nikdo. Jak již jsem informovala ve své první interpelaci, setkala jsem se s občany Vlachovic, kteří mě upozornili na některé problémy v jejich obci a žádají informace. Upozornili mě také na velké množství policistů. A musím uznat, že než jsem dojela do Vlachovic, připadala jsem si opravdu jak na manévrech Policie České republiky. Množství policistů, které jsem potkávala, mi připomnělo náš kraj, protože tam byl zrovna pan prezident. Občané si stěžují na velmi časté kontroly a velké množství pokut. Chcete občany Vlachovic a přilehlých obcí, pane ministře, zastrašovat?